Máte na to právo, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy. Paní ministryně už je na cestě, jak jsem říkal. A chtěl bych vás opravit, co jste říkal v rámci toho předchozího vystoupení, ne toho posledního. Ona není předkladatelem tohoto zákona. Je to poslanecký návrh a ona není předkladatel. Ale přiznávám, že to je věc, kterou má ona v resortu. Ale prosím, uveďme věci na pravou míru.
Děkuji, pane předsedající.
Na osobní výpady reagovat nebudu. Jsou to bolševické pomluvy. V každém případě znovu opakuji, že jsem nechtěl nic jiného než přítomnost paní ministryně práce a sociálních věcí v okamžiku, kdy se projednává její politická priorita. Fakt je, že jsem občas chyběl, když chtěli bolševici jenom plivat a neprojednávalo se žádné zásadní rozhodnutí. To se mi občas stalo, to přiznávám. Vzhledem k tomu, že nejste schopen naplnit jednací řád, tak mi nezbývá nic jiného, než teď požádat o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu, protože vy byste dál pouštěl rozpravu, která tady už 20 minut neměla být. Takže prosím o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu, minimálně do té doby, než se vrátí paní ministryně.
Pane předsedo, já bych vás chtěl upozornit, že jsem nechal hlasovat o vašem procedurálním návrhu. Poslanecká sněmovna přijala usnesení o přerušení tohoto bodu do příchodu paní ministryně. Neběží rozprava -
V takovém případě už tady nemáme o čem mluvit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, zaslechl jsem tady cosi o srovnání dosaženého průměrného věku -
Vím, že tato situace je...
- a příčinách, které vedou Španěly a Portugalce k tomu, že mají větší dosažený průměrný věk než občané České republiky. Z úst pana Kalouska znělo zvláště pikantně. Já si dovolím připomenout ultrapravicové fašistické režimy diktátora Franka ve Španělsku nebo diktátora Salazara v Portugalsku. Dovolím si připomenout situaci, kde teď španělská společnost prochází určitým traumatem při příležitosti vyzvedávání ostatků diktátora Franka a stěhování na nějaké snad jiné pohřebiště než na onom pohřebišti, kde spolu leží oběti i pachatelé. Oběti i vrazi. Připomínám jiný režim tohoto typu zemí, které jsou -
Pane předsedo, já vám přeruším a poprosím Poslaneckou sněmovnu, aby se ztišila!
- které jsou pověstné svou humanitou.
Všichni to usnesení máte ve svých počítačích nebo na svých stolech. Jak jsem říkal na začátku své zpravodajské zprávy, jde o 18 stránek. Za druhé, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. - A o nich jsem před malou chvílí mluvil. Dále za třetí, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. To je moje zpravodajská zpráva a já bych se touto cestou rád přihlásil i do obecné a potom do podrobné debaty.
Já také děkuji.
Milé dámy a pánové, já jsem svůj názor k vládnímu návrhu zákona řekl relativně podrobně v rámci prvního čtení a mnohokrát v rámci diskuze na podvýboru pro insolvenci. Za další - a teď prosím o vaši pozornost. Vypadají docela zajímavě. Tolik usnesení výboru pro sociální politiku.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásilo osm poslanců v pořadí pan poslanec Bauer, pan poslanec Feri, pan poslanec Výborný, pan poslanec Sadovský, paní poslankyně Ožanová, pan poslanec Farský, pan poslanec Kolařík, pan poslanec Benda a přibyla nyní paní poslankyně Valachová. Protože písemné přihlášky mají jinak přednost. Takže pan zpravodaj Chvojka s přednostním právem.
Já už jsem se hlásil a žádal jsem o slovo v obecné rozpravě i v té podrobné jako zpravodaj. Ano, říkám to správně. Tak to řekne potom. Já si dovoluji v této souvislosti připomenout, že minulá Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že se tento způsob přidělování věcí náhodným výběrem uplatní pouze u věcí insolvenčních.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednávání dalších bodů, prosím předsedu volební komise poslance pana Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Moje vystoupení bude stručné, tři volební body v pořadí, jak jsou avizovány. Volili jsme tedy pouze z jednoho návrhu, víc jsme jich od výboru neobdrželi, a kandidát byl Sněmovnou potvrzen v této volbě. Bylo vydáno 160 hlasovacích lístků, 159 bylo odevzdáno, jeden lístek byl neodevzdán. Pan Zdeněk Dufek získal 108 hlasů a byl zvolen členem Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. A tady jenom připomenu, že tedy jedno místo zůstává neobsazeno. Další bod, číslo Jiřina Jílková získala 84 hlasů a byla zvolena, Martin Kobert získal 29 hlasů, nebyl zvolen a Jana Stávková 66 hlasů a také nebyla zvolena. Volba je dvoukolová, zůstává jedno neobsazené místo, tudíž zbylí dva kandidáti, Martin Kobert a paní Jana Stávková, postupují do druhého kola této volby. Třetí volba, ta velká mediální rada. Patrik Košický získal 20 hlasů a Olga Ulrichová 27 hlasů. Znamená to, že v první volbě nebyl nikdo zvolen, a protože se volí jedno místo, jsou dva kandidáti, tak oba tito kandidáti postupují do druhého kola.
Děkuji panu předsedovi volební komise, že nás seznámil s výsledky voleb. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě dnes před polední přestávkou. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu a hospodářskému výboru jako výboru dalšímu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslankyně Kateřina Valachová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Marek Novák. Zeptám se, jestli máte zájem o vystoupení. Zeptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o vystoupení. Tak. A nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde první přihlášený je pan poslanec Martin Kupka.
Chtěl bych se opřít o průkazné statistické údaje. Vím, že někdy jsou čísla ošidná, ale v tomhle případě můžeme srovnávat nejenom údaje napříč jednotlivými lety, ale také můžeme srovnávat, a to je velmi významné, údaje České republiky a údaje ostatních evropských států. Ten rozdíl je nápadný a po zavedení karenční lhůty se ho opravdu podařilo eliminovat a dostali jsme se na obvyklou míru, která je v ostatních státech. Tady můžeme vycházet z údajů Světové zdravotnické organizace a můžeme se dívat, abychom porovnávali srovnatelné, jak to vypadá v jiných zemích ve střední Evropě, které měly podobnou historii jako Česká republika. A ujišťuji vás, že k tomu žádné věcné důvody nejsou. Zdraví českých obyvatel je dokonce na lepší úrovni než v případě ostatních středoevropských států a dosahuje, jak se ukazuje i v posledních statistikách, až k míře, která je shodná s vyspělými evropskými státy. Dokonce se ukazuje, že jsme podle statistik Eurostatu v délce života ve zdraví v porovnání s ostatními evropskými státy na tom dokonce líp. Tedy je jasné, že není žádný věcný důvod, proč by průměrná míra pracovní neschopnosti, nemocnosti v České republice měla být vyšší než v ostatních vyspělých státech. Pokud jsme se díky zavedení karenční lhůty dostali na tu obvyklou míru, to opatření tedy funguje, tak přece není žádný důvod je měnit. Také v souvislosti s tím nevznikly žádné dramatické problémy, pravděpodobně bychom o nich věděli, pokud by například zavedení té karenční lhůty vyvolalo více závažných zdravotních komplikací u lidí, kteří tedy oddalují návštěvu lékaře. Ale nic takového neukazují statistiky, a neukazuje to dokonce ani praxe praktických lékařů.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Počkám, jestli budou znovu nějaké... A nyní se tedy budeme vypořádávat s návrhy pana předsedy Chvojky. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Jedná se o sněmovní tisk číslo 109, novela zákoníku práce. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. A pak je tam 30, to už tam taky historicky je. Pane předsedo, prosím.
Já myslím, že nic vyřazovat nemusíme.
Ano, to mi přijde srozumitelné a jasné. Zahajuji hlasování. Děkuji. To znamená, že zahájíme naše jednání blokem třetích čtení. Jako první je tam bod Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele senátorka Alena Dernerová, kterou mezi námi vítám, a zpravodajka garančního výboru, což je výbor pro zdravotnictví, paní poslankyně Jana Pastuchová.
Děkuji, pane předsedající. Myslím, že jsme tady o tom hovořili dlouze a byla tady i bohatá diskuze, takže prosím pouze o podporu tohoto senátního návrhu zákona. Budou tam ještě určitě nějaké pozměňovací návrhy, které jste přidali vy, a k tomu se posléze vyjádřím.
Také děkuji. V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného do rozpravy, kterou otvírám.
Hezký den. Mluví se tu o něm dlouho.
Také mi velmi vadí, že tento zákon přímo neurčuje hodnotu nezpeněžitelného obydlí a ponechává to na budoucí ministerské vyhlášce. Je to relativně velký problém. Bohužel Ministerstvo spravedlnosti tento návrh odmítlo s tím, že normativní náklady nejsou vhodná zdrojová data, a sluší se proto připomenout, že ještě před dvěma lety s nimi ministerstvo v původní verzi zákona pracovalo, a to velmi benevolentně a k dlužníkovi více než vstřícně. Je tedy namístě reálná obava, jak se bude budoucí ministerská vyhláška zpracovávat, jak vlastně bude vypadat a zda se nedočkáme situace, kdy bude oddlužovat lidi s milionovými haciendami. V neposlední řadě považuji za důležité, aby byl striktně posuzován poctivý a nepoctivý záměr dlužníka. Za další, nikdo ještě nebyl schopen přesně vyčíslit, kolik celá tato záležitost vlastně bude stát. Já jsem se na to ptal zástupců vlády i ministryně financí a bohužel jsem žádnou odpověď nedostal. A v neposlední řadě považuji za velmi důležité, aby se také dbalo potřeb příslušných soudů, protože si nejsem schopen představit, zda se tisíce nebo desetitisíce lidí přihlásí do oddlužovacího procesu, zda insolvenční správci a samotné soudy budou mít dostatečnou kapacitu ten nápor zvládnout.
Máte slovo.
Akreditační novelou by toto bylo zavedeno.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře spravedlnosti, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi možná poněkud zevrubněji se vyjádřit k předložené novele insolvenčního zákona.
To by určitě nebylo dobré, protože řada našich spoluobčanů vyhledává pomoc léčitelů. Opakovaně se tyto kauzy objevují v médiích, opakovaně tyto kauzy každý z nás, kdo je lékař, zná. Na druhé straně máme zřejmě řadu z nás, kteří mají zkušenosti osobní s velmi dobrým výsledkem toho, když vyhledal někdo z jejich známých, příbuzných léčitele a ten mu pomohl. Za klub TOP 09 my obojí podpoříme.
Také děkuji. Dorazily mi nějaké omluvenky. Omlouvá se nám paní ministryně Jana Maláčová do 10.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Jan Skopeček do 10.30 z pracovních důvodů.
My v tom zákoně vůbec nebudeme řešit, v zákoně o léčitelství, jestli urinoterapie je v pořádku, nebo jestli tradiční čínská medicína je v pořádku, nebo jestli léčba virgulí je v pořádku. To je samozřejmě debata, kterou bychom potom vedli dva roky, a to se ani nedá zkrátka definovat.
Také děkuji. Nyní prosím pana poslance Luzara. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Třešňák.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento zákon jde úplně - můj zájem odborný, abych se tak vyjádřil. Ale kolega předřečník vaším prostřednictvím tady použil argument, že přece ta novela je o tom, že neví, co by na těch školách učili. Volně parafrázuji jeho slova, která tady použil. Hned druhým slovem ale řekl, že si váží akupunktury a že ji považuje za velice zajímavou a přínosnou metodu. Toto si myslím, že je schůdné.
Také děkuji.
Ale co se tedy od té doby změnilo? Nebo opravdu v tuto chvíli nechápu, co za ty dva roky mohlo změnit názor většiny Poslanecké sněmovny, přestože zde sedí stejní dokonce i lékaři, jako seděli tehdy.
Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Válka, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Vyzula s faktickými poznámkami.
Prostřednictvím pana předsedajícího děkuji za podnětný příspěvek kolegy Luzara. Chápu, že on řadu věcí neví. Toto nemá žádný léčitelský obor ani tradiční čínská medicína, a tím pádem se těžko dá anatomie, fyziologie, patofyziologie a další obory učit ve světle tradiční čínské medicíny, která má zcela jiný přístup k těmto oblastem lidského vědění a zkoumání.
Děkuji. A nyní prosím pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Vyzula s faktickou poznámkou.
Není to poprvé a obávám se, že to není ani naposled.
Děkuji, a nyní prosím pana poslance Vyzulu, připraví se pan poslanec Farhan.
Děkuji, pane předsedající dobré ráno.
Takže tento pozměňovací návrh má na to upozornit a dát na zváženou. K těm pozměňovacím návrhům, které jsou vloženy do systému, se přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Tak, to byl pan poslanec Farský. Nyní přečtu omluvy. Tak, takže pokročíme.
Děkuji za slovo. Já jenom stručně dvě věci. To je první věc. Jednak v případě, že bude indikován nepoctivý záměr v průběhu oddlužení, tak prostě to bude zrušeno a nebude se čekat na to, až doběhne pět let. To je jedna věc. A já bych tady poprosil, věřme soudům a nepředpokládejme, že ti soudci v tomto smyslu si budou rozhodovat podle nějaké své libovůle. Nebudou. Ti soudci ale tam jsou tím důležitým semaforem, který by tam měl na konci zůstat.
Tak, děkuji i za dodržení času. A nyní tedy další dvě faktické poznámky, takže pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Farský. Tak, vaše dvě minuty.
Já bych chtěl reagovat na kolegu Farského vaším prostřednictvím, jestli mě tedy poslouchá. Já mám pocit, že on ty naše pozměňovací návrhy nečetl, nebo se neúčastnil toho podvýboru. Zároveň se všichni shodneme na tom, že neexistuje černobílé řešení, že tady není dlužník, který by byl jenom nezodpovědný, a naopak není tady dlužník, který by byl nevinný. Není tady věřitel, který je pouze lichvářem, a není tady věřitel, který je seriózní a trpělivý. A my tady hledáme jenom nějaký střed, který by pomohl těm dlužníkům, kteří chtějí tu situaci řešit. Chtějí tu situaci řešit, to bych podtrhl, a zároveň to nepoškodí ty věřitele. Věřitel se nerovná jenom nějaký institucionální věřitel. To znamená, že když se v průběhu pěti let zjistí nějaké negativní změny, tak ten insolvenční správce má povinnost informovat o tom insolvenční soud. Prostě nehrajme tady na to, že se tady blížíme k nějaké převlečené nule.
Rozumím, návrh jsem četl. V posledních měsících jsem se věnoval a věnuji tomu, že v České republice je nějakých 300 tisíc nezákonných exekucí, které jsou pořád vymáhány. Komunikoval jsem s jednotlivými soudci a musím říci, že na různých soudech po České republice je různá rozhodovací praxe.
Tak, nyní tady mám tři přihlášky na faktické poznámky. Takže jako první vyzývám paní poslankyni Taťánu Malou, připraví se pan poslanec Patrik Nacher a následně ještě pan poslanec Jiří Bláha. Tak, paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jenom bych krátce zareagovala na příspěvek pana kolegy Farského. Samozřejmě že dnes, už i dnes může být to oddlužení ukončeno v průběhu, pokud ten dlužník neplní své povinnosti. Tak to určitě není a nebude. Ten dlužník v průběhu toho insolvenčního řízení, v průběhu toho oddlužení už dnes komunikuje se soudem, komunikuje se správcem, správce podává pravidelně zprávy o plnění oddlužení toho dlužníka. Takže já myslím, že toto jsou liché obavy.
Tak to byla paní poslankyně Malá.
Základní filozofie toho návrhu je vyřešit ten současný problém současně s tím, aby se nepoškodili další účastníci, ani věřitelé, ani dlužníci. Když se podíváte na ty, co zpracovávají dneska ty insolvenční zprávy, tak ten počet těch nápadů klesá.
Ten jeden je jediným bodem z asi 18, kde jsme se s ministerstvem nakonec neshodli. Čili já se domnívám, že je zbytečné to tímto zatěžovat. Je to věc trochu politické povahy. My se osobně domníváme, a tak jsme to konzultovali právě i s kolegou Sadovským, že tato možnost je poměrně nebezpečná. Rozumíme té ambici ministerstva, které samozřejmě vychází i z nějakých zahraničních zkušeností, přestože se domníváme, že směrem k věřitelům by bylo velmi vhodné tuto hranici navýšit. Říkám, je to kompromis, ke kterému jsme nějakým způsobem dospěli. Znovu říkám, nebude tady vítězů, a věřím, že tady nebude ani poražených.
Děkuji.
Děkuji. Dobrý den, pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové.